Nyní tedy garanční výbor jako výbor zemědělský. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 96, ze 164 přítomných 130 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. V rozpravě padl návrh na výbor pro životní prostředí od kolegy Lipavského. Má někdo ještě jiný návrh? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se připojuji k návrhu kolegy Lipavského na výbor pro životní prostředí a dovoluji si navrhnout ještě další výbor, a to výbor hospodářský. Myslím si, že by byla dobrá praxe, aby zákony, které mají velký dopad i na hospodářství, šly přes hospodářský výbor, nejen přes výbor zemědělský.
Je to mimochodem popsáno i v nádherné knize, která je o skutečnosti, a ta se jmenuje Muž, který sázel stromy. Když si to přečtete a pojedete se podívat do té Bretaně, tak to bude také dobrým návodem, jak dlouhodobě řešit tu situaci u nás. A já ale zdůrazňuji, dlouhodobě, tak, že se toho nedožijeme. Určitě ne za jedno volební období. Nejste schopni zhodnotit, jestli se ta situace podařila, nebo nepodařila. Proto je třeba k tomu přistupovat i s určitou mírou důvěry v ty, kteří tomu rozumějí a jsou tělem i duší i srdcem lesníci. Já to znovu zopakuji. Prosím tedy ještě jednou a na závěr, abychom si všichni vzali k srdci to přísloví, že je lepší zasadit jeden strom než nadávat na kůrovce a přijmout jedno smysluplné usnesení než mlčet.
Já vám děkuji a je zde jedna faktická poznámka.
V minulosti se o všechny lesy starala, nebo byla organizace Československé státní lesy a ti lidé opravdu s tím lesem žili.
Kolegyně, kolegové, já bych to nezvládl v technické, protože bych chtěl reagovat na některé své ctěné kolegy, tak ještě jednou v obecné rozpravě. Pokusil bych se jednak vyjádřit vděčnost za to, že se o této problematice můžeme na plénu Poslanecké sněmovny takto bavit. Pan kolega Juránek tady zcela správně říkal, že už se nedožijeme výsledku našeho chování, dožijí se jej pravděpodobně generace, které, věřím, přijdou po nás, stejně tak jako dnešní generace úplně nemůže za to, jak ta situace dnes vypadá. Proto se mě trošku dotklo i to, co tady řekla paní kolegyně Langšádlová, vážená paní kolegyně, kterou mám rád, známe se spoustu let. Stávající situace se tvořila opravdu velmi dlouhou dobu a jenom připomenu ta čísla, protože někdy až teprve stokrát opakovaná pravda se stane pravdou.
Anebo to tak nebude. Já to nevím. Nemáme je. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
V tom případě se ptám, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Tak, pane zpravodaji, máte slovo.
To je zároveň i pořadí, ve kterém si dovoluji navrhnout, abychom hlasovali.
Ptám se, kdo souhlasí s tímto řešením jednotného usnesení. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme tedy probírat jednotlivé návrhy. To znamená nikoli jednotlivě, ale celý návrh.
Situace se mi zdála katastrofální a předpokládal jsem, že se bude šířit celou republikou. Ale nechci být dneska ten, který bude říkat já jsem to věděl. Samozřejmě tuhle kalamitu nikdo nepředpokládal, ale máme ji tady. Dejte nám peníze, dejte nám techniku a připravte zákony tak, abychom mohli tuto kalamitu zvládnout. To jsem pochopil, že je jako to nejdůležitější. Nebudu se zabývat čísly, to všichni známe, jak široká je tato kalamita. To byly Lesy České republiky. Je to něco podobného jako koronavir. Nikdo nám nepomůže. Musíme si pomoct sami. V tuto chvíli bychom měli zahodit stranická trička, a proto bych si dovolil načíst ještě část. Kůrovcová kalamita je dána změnou klimatu a také nevhodnou skladbou našich lesů. Letošní rok tuto situaci ještě daleko zhorší. Sucho se projevuje již od ledna, a tím bude rozsah kalamity v lesích gradovat. Krizový stav je již nyní v sedmi krajích. Napříč politickými stranami je snaha pomáhat celou situaci zvládnout. Závěrem chci všem politikům poděkovat za projevené úsilí při likvidaci této kalamity.
Víte, jedno staré přísloví říká, že je lepší zapálit svíčku než nadávat na tmu. A já za sebe a za lesníky chci říct, že je lepší zasadit jeden strom než nadávat na kůrovce. Protože jak chcete mluvit plamenně o věcech, které se odehrávají v lese přibližně sto let? Jak chcete ze dne na den něco v tom lese změnit? Ve skutečnosti to vůbec není možné. My dokonce můžeme říct, že u mnoha věcí ani nebudeme tušit, kam ta rozhodnutí povedou. A nebude to tušit ani ministr zemědělství, ani další ministři zemědělství, které ještě zažijeme. A proto bych velkou pozornost věnoval tomu, co uděláme v těch nejbližších deseti letech, a nechal bych to v prvním místě na těch lesnících, na těch odbornících, kteří jsou ve světě velmi ceněni. Já vám chci uvést konkrétní příklad, abyste se podívali, jak v minulém století vypadaly Krušné hory a co s nimi udělali naši lesníci. Prosím vás, on to nikdo nezdůrazňuje, že to udělali naši lesníci. A běžte se tam prosím podívat a podívejte se, jak Krušné hory vypadají teď, a podívejte se do historie. To je to, co máme hned tady za rohem. A prosím o stejné řešení. Tehdy bylo zapotřebí svěřit to odborníkům, lesníkům, tehdy z Mendelovy lesnické univerzity, a bylo zapotřebí, aby se vytvořil i krizový stav a aby se krizovým způsobem tady tato oblast řešila. To se přimlouvám i za tu situaci, která nastává nyní u nás v České republice. Ale to není podstatné. Jediná úspěšná expedice, která tam funguje, je expedice od nás z České republiky. Chci se zmínit o tom, že je řada zemí, ve kterých naši lesníci uspěli a zachránili je. To, co lesníci dokážou, je i ta věc, že ukazují, které věci mají dlouhodobou platnost a které krátkodobou. A tady se budeme bavit o tom, že jsou zde naplánovány vodní nádrže, aby se vybudovaly. A já říkám ano, ať se vybudují. Ale z hlediska toho, o čem tady mluvím, o tom stoletém cyklu, tak upozorňuji na to, že to je velmi malé a krátkodobé opatření.
Je výhrada proti tomuto postupu? Budeme tedy hlasovat ve dvou krocích. Nejdříve ten komplexní návrh zpravodaje a kolegy Bendla.
To je návrh pana kolegy Holomčíka jako celek.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme tedy přijali návrh usnesení, který byl jako první. Děkuji zpravodaji a končím tyto body. Dalším bodem, který máme na pořadu této schůze, je Z pověření vlády tisk 734 uvede ministr zemědělství vlády České republiky Miroslav Toman. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pokud chcete diskutovat jiné návrhy, než jsou pozemkové úpravy a zákon o půdě, tak prosím v předsálí.
Z tohoto důvodu návrh novely zákona o pozemkových úpravách zavádí možnost provádět pozemkové úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i ve více na sebe navazujících katastrálních územích, a lépe tak reagovat na změny vyvolané suchem. Dále, zpřesňuje obsah komplexních a jednoduchých pozemkových úprav s tím, že nově je možno provádět jednoduché pozemkové úpravy bez výměny nebo přechodu vlastnických práv. Dále, sjednocuje úpravu ceny za výkup pozemků pro pozemkové úpravy s úpravou zákona o státním pozemkovém úřadu, a to na cenu obvyklou.
Tolik moje zpráva. Děkuji za pozornost.
Pane poslanče, máte slovo.
Jsem přesvědčený o tom, že ministr zemědělství nemá příliš tak dobrých nástrojů, jako jsou pozemkové úpravy, k tomu, aby řešil to, o čem jsme vlastně mluvili několik hodin před chvílí, to znamená, aby řešil zadržení vody v krajině, jako jsou právě pozemkové úpravy. Proto souhlasím s tím, aby šel do druhého čtení, s tím, že je třeba alespoň v tuhle chvíli říct, že asi nikdo nemůžeme být spokojení s tím, jak pomalu nám pozemkové úpravy jdou. Ta vlastní realizace těch opatření už zdaleka netrvá tak dlouho jako ty nutné dohody jednotlivých vlastníků půdy v tom daném území. Co by nám nemělo nikdy překážet, je nedostatek finančních zdrojů. To je jediné, kde bych chtěl ujištění od pana ministra, že vlastně nebudou brzděny pozemkové úpravy z důvodu nedostatku finančních prostředků. Děkuji za pozornost a podporuji návrh zákona, aby prošel do druhého čtení.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, můžeme se zabývat přikázáním výboru k projednání.
Prosím, máte slovo.
Že Standa prostě udělal chybu. A jak říkala kolegyně Němcová prostřednictvím pana předsedajícího, ani jsem po něm nepátral. A teď nehovořím o tom, že je logické, že já jako šéf největšího klubu debatuji několik týdnů s předsedy klubů. Protože prostě je to volba, i když je to veřejnoprávní instituce, tak prostě je to volba Poslanecké sněmovny. A to je politika, bohužel, tak to je. Řekněme si to na rovinu. Takže já znám názory a preference všech poslaneckých klubů. K těm dvěma mailům, které jsem dostal. Dali to veřejně na web. A já jsem se zeptal kolegů, se kterými komunikuji, jak pana Krause, tak pana Karlického, jestli můžu tento mail poskytnout všem našim poslancům, ať si prostě udělají obrázek. A můžete mi to věřit, nebo ne, a uvidíme, jak dopadne ta volba. A vůbec nekomentuji nějaké stanovisko 19 senátorů, které posílají Biskupské konferenci, aby někoho stáhli, nestáhli. A zeptal jsem se férově: Můžu poslat? Tak jsem to poslal. Takže tolik velmi stručně z mé strany. To je všechno a prosím, pojďme volit, pokud to je jenom trošku možné.
Uvidím, jak to dopadne. Nicméně já se k poděkování panu poslanci Berkovcovi nepřipojím, ale to není důležité.
Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou. Nebo je to omyl? Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu končím.
Nyní po té rozpravě, tak jak je obvyklé u těchto bodů, bychom měli hlasovat o návrhu, jak jsem řekl, volební komise i volebního výboru, že ta volba bude provedena tajným způsobem, a poté se dohodneme na čase, který bude pro vydávání a označení volebních lístků.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ještě než dám slovo panu předsedovi, dvě omluvy.
Takže prosím, abyste se odebrali k volbě.
Pan poslanec Martin Jiránek ještě k hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, jenom rychlovka.
Nyní ještě informace pro členy organizačního výboru.
Všichni dneska - v tomto roce se mluví o nebezpečí zpomalování ekonomiky. Víte, že do této země se určitý kapitál velice valí, to je ten Walt Disney a Netflix a další. Česká televize je jeden z nejsilnějších, nejvýznamnějších koproducentů, tvůrců seriálů, je to velice významná oblast české ekonomiky. Já bych rád apeloval na to, abychom si řekli, že tohle je náš společný zájem. Fungující Česká televize, veřejnoprávní instituce, k jejíž nezávislosti jsme se zavázali, a podle toho bychom měli vybírat lidi. Já bych vás poprosil, abychom tohle pokládali za klíčová kritéria, podle kterých se budeme rozhodovat. A já vás prosím, tohle, co jsem řekl, by nás mělo spojovat. Říkám to za vládu a myslím si, že si to mohu dovolit říct i jako představitel exekutivy, čím bychom se měli řídit, když budeme volit členy rady. Já děkuji, že na to budete slyšet.
Pan poslanec Výborný, který vystupuje s přednostním právem za klub KDU-ČSL, a potom paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ale my volíme Radu České televize. Čili to je to, co je tou jasnou výtkou vůči panu předsedovi Berkovcovi. A já musím říct, že když jsem to četl, tak jsem opravdu nevěřil vlastním očím. Pro mě je naprosto - já jsem to napsal už včera večer - pro mě je naprosto nepředstavitelné, že by takový poslanec měl vést volební - tedy mediální - výbor. Já se připojuji jménem KDU-ČSL k tomu, co tady zaznělo od pana předsedy Stanjury. Pokud o 76letém rektorovi filmové akademie je uvedeno, že v jeho věku se nedá předpokládat, že by byl ochoten riskovat konflikt se svým nejbližším pracovním a osobním okolím, jež vůči ANO zaujímá nepřátelské postoje, tak dámy a pánové, kde to jsme? Pokud tam soudruh Berkovec napadá, osobně napadá, zdraví, zdravotní stav, někoho z kandidátů, které se bezprostředně dotýká i jeho rodinných příslušníků, tak co si o tom máme myslet? To je skutečně už pod lidskou důstojnost. Já bych byl velmi rád, kdyby na tyto věci předseda Berkovec jasně zareagoval, aby se k tomu také jasně postavilo hnutí ANO. A pokud jde o samotný materiál. Ale tím kritériem má být přece jedině to, co má Rada České televize plnit ze zákona, to znamená, veřejná kontrola veřejnoprávních médií. Takže samozřejmě i hnutí ANO si může dělat rešerši, a dělá logicky, každý poslanecký klub si to dělá. Ale dělejme to v dikci zákona, v dikci toho, co má člen Rady České televize skutečně plnit, a nikoliv v rámci toho, jestli ten dotyčný bude poslušný, nebo nebude poslušný. Skutečně děláme z volby Rady České televize nedůstojnou frašku.
Nyní vystoupí s přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová, připraví se pan předseda Bartoš.
Děkuji za slovo. Tak mi dovolte prostřednictvím předsedajícího, abych jej vyzvala k tomu, aby sám okomentoval některé z vět, které jsou v rámci těch citovaných materiálů, které byly rozesílány některým členům hnutí ANO, aby je sám tedy vysvětlil. Mě by konkrétně zajímalo, jakým způsobem si máme vykládat tady toto konkrétní posouzení jednoho z kandidátů, pana Klímy: "Tento kandidát dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti ANO. Není žádný důvod domnívat se, že v Radě České televize tomu bude jinak. V Radě České televize bude zastupovat výhradně zájmy pana Dvořáka a M.CH." Což má být asi zkratka Milionu chvilek. Takže vás vyzývám, pane poslanče, předsedo výboru, vysvětlete nám, jaké je pro vás to zásadní kritérium, které upřednostňujete a které doporučujete i svým kolegům přednostně v případě volby do tohoto orgánu, který je tak důležitý pro nezávislé fungování a objektivní fungování televize. Já jsem se v té době sice narodila, ale příliš si z ní nepamatuji, a proto jsem se podívala do těch archivů, jak tehdy takové posudky vypadaly. Myslím si, že ta paralela k tomu materiálu je natolik zřejmá, že netřeba dalšího komentáře. Konkrétně byl na Bernarda Bednáře. A teď namátkou cituji ze dvou posudků, které pan Berkovec vytvořil a poslal: "Mediálně je mírně kontroverzní postava, avšak svými komunikačními schopnostmi by byl pravděpodobně schopen zmíněný hendikep rychle překonat." Z jiného: "Odborně zdatná ekonomka, velmi svéhlavá sólistka, obtížně pracující v týmu. Mediálně kontroverzní osoba, jejíž chování v Radě České televize bude vždy nepředvídatelné."
Má ještě někdo další návrh? Máte slovo, pane předsedo.
Jenom velmi krátce.
Faktická poznámka kolegy Ferjenčíka. Nyní pan kolega Holomčík ještě s faktickou poznámkou.
Já bych chtěl jenom podpořit to, co tady říkal kolega Ferjenčík, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího. Poslanecký klub Pirátů bere zemědělství a zemědělský výbor skutečně vážně a mohu se osobně zaručit, že pokud by si pan kolega Ferjenčík dovolil jakýmkoliv způsobem znevažovat zemědělský výbor, tak já osobně mu vyčiním.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní návrh na výbor hospodářský. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji ministru zemědělství, děkuji zpravodaji.
Faktická poznámka pana poslance Plzáka, potom s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek.
Byl to soukromý mail. Já nevím, co vy si s kým dopisujete. Ale byl to soukromý mail. A já si píšu, co chci a jak chci. Je to mezi námi. Doufám, že to respektujete.